Pokud se tedy zákon dostane do druhého čtení, jsem potom ochoten podpořit pouze dílčí právní úpravy pro stejnopohlavní páry, které se nebudou týkat jen jejich vztahu k dětem. Pokud budeme institut rodiny oslabovat, bude dětí z nefungujících rodin více. Podporujme například dosažitelné hypotéky pro vlastní bydlení pro mladé rodiny, funkční zkrácené úvazky pro matky, případně zvýšení přídavku na děti, výstavbu mateřských školek, jeslí a řadu dalších opatření. Jsem velmi rád, že některá z těchto opatření formou novely zákona již Sněmovna schválila. Děkuji vám za pozornost.
Není přítomen. Takže vystoupí pan poslanec Jan Lipavský...
Dámy a pánové, já bych si tady dovolil přečíst vyjádření Národního centra pro rodinu, které je v tomto znění: "Navržená právní úprava představuje průlomový zásah do vůle zákonodárce tím, že oslabuje dosavadní uznání významu biologického rodičovství při založení rodiny jako jednoho z účelu manželství a právo dítěte vyrůstat se svými biologickými rodiči. Předložený návrh plně nerespektuje také článek 7 Úmluvy o právech dítěte, podle něhož má dítě mít právo, pokud je to možné, znát své rodiče a být v jejich péči. Nutno konstatovat, že vzhledem k existujícímu anonymnímu dárcovství spermatu je toto právo ohroženo i za současného stavu. Navrženou úpravu nelze zdůvodnit ani výroky Evropského soudu pro lidská práva, který se opakovaně vyslovil v tom smyslu, že není nutné otevírat možnost uzavřít manželství homosexuálním párům, pokud jsou práva těchto párů dostatečně zajištěna. Důvodovou zprávu k novele občanského zákoníku považujeme za přínosnou a výjimečnou proto, že tematizuje manželské soužití jako zásadně důležité pro oba partnery, jako jedinečnou příležitost k získání společenského statusu a jako zásadně důležité pro výchovu dětí. V původní verzi koncepce státní rodinné politiky byla uvedena věta, že "stát nepodporuje žádnou formu soužití". Až na nátlak jedné z politických stran vlády předchozího volebního období byla vypuštěna. Výchovně-vzdělávací péče jako jedna ze základních funkcí rodiny není v koncepci zmíněna vůbec. Považujeme za alarmující, že si společnost dostatečně nevšímá stoupající neplodnosti párů ani 23 tisíc dětí, které rozpadem manželství přichází o soužití se svými biologickými rodiči. Společenské klima nemotivuje dostatečně mladé lidi k realizaci svých rodinných přání. Vzhledem k uvedeným skutečnostem žádáme, aby novela nebyla přijata." Ale také bych chtěl, a to zdůrazňuji, že tady v podstatě je zaměňováno stejné pohlaví a sexuální orientace. Otázka sexuální orientace v občanském právu není ani nyní, to znamená, že stát při vzniku manželství neposuzuje, jakou kdo má sexuální orientaci. Pokud tedy hovoříme o pohlaví a sexuální orientaci, pak je nezaměňujme, protože pokud se uzákoní, že mohou do manželství vstupovat osoby stejného pohlaví, tak to samozřejmě umožňuje, aby do manželství vstoupili dva heterosexuálové, kteří mají stejné pohlaví. To znamená, že potom si uvědomme, co to může znamenat v oblasti práva. Proto také o sexuální orientaci se vůbec nemluví. Jen upozorňuji, jaké to může mít důsledky. To znamená, že osoby stejného pohlaví budou moci vstupovat do manželství bez ohledu na svoji sexuální orientaci. To znamená, bude tady možné, aby dva heterosexuálové uzavřeli manželství, i když mají stejné pohlaví.
Tak první byl tedy pan poslanec František Kopřiva, jestli si dáte přednost mezi Piráty... Dobře. Takže František Kopřiva, Tomáš Martínek, paní poslankyně Kovářová.
Poté, pokud neprojde tento můj návrh... Ještě jednou - Ten už tam je, pardon, ten už tam je dokonce několikrát z minula i z dneška. Čili navrhuji zkrácení lhůty pro projednávání ve výborech u sněmovního tisku 201 o 45 dní.
Nevidíme důvody, proč by o pěstounství nemohli společně požádat homosexuální partneři. Ale arteficiální gamety se v dohledné době do klinického využití nedostanou. Je nutné analyzovat cesty homosexuálních párů k rodičovství komplexně, což v návrhu postrádáme. Předkládaná novela tedy v sobě nese implicitní předpoklad práva na část těla jiné osoby. Bez darování vajíčka, spermie, embrya či náhradního mateřství nemůže asistovaná reprodukce u homosexuálních párů proběhnout. Bez důkladného rozboru této situace s ohledem na Úmluvu o lidských právech a biomedicíně je schválení novely vysoce problematické. Státní garance přístupu homosexuálních párů k asistované reprodukci sice umožní těmto párům zažívat výlučné právní rodičovství, přinejmenším dočasně, ovšem výlučné prožívání psychosociálního vztahu znemožňuje. Přináší totiž sdílené rodičovství. To se samozřejmě bude týkat a v podstatě už týká i adopcí párů heterosexuálních. Regulaci si proto neumíme představit." Já si dovoluji říct, že jedna z dam, které se podílely na zpracování této analýzy, je docentkou na Jihočeské univerzitě. A mě tato analýza zaujala ve vztahu k námi projednávané novele z toho titulu, že se nějak zapomínáme zabývat etickými aspekty přímo rodičovství, a jak dál. Jak budeme řešit dárcovství? Domnívám se, že trošku zapomínáme na tyto další aspekty a že bychom se měli věnovat také etice a možná se na to dívat i z medicínského hlediska. Předpokládám, že se všichni vyjádříme v rámci rozpravy, protože samozřejmě já očekávám, že zákony půjdou do výborů a tam se povede tato diskuse. A byla bych ráda, aby příslušné výbory tuto diskusi vedly.
Prosím, pane ministře.
Děkuji. Ještě jednou bych se vyjádřil. Manželství je samozřejmě historická kategorie. Prošlo různým vývojem. Dokonce i v téhle zemi a na světě. Takže to je opravdu historická kategorie. A zeptal bych se těch, kteří toto navrhují, jestli skutečně chtějí patřit do té poměrně staré tradiční instituce manželství, která, vlastně říkám, má svůj vývoj, dokonce někomu může připadat staromódní. Na tom se můžeme dohodnout. A bylo by třeba to vyjasnit, co to opravdu znamená. A to pro mě může být kompromis, který by byl civilizovaný.
Děkuji paní poslankyni Melkové.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolím si velmi krátce reagovat. Kdyby tady vystoupil křesťan, řekl by vám, dámy a pánové, co to podporujete, jednu věc: Boha nepřeperete. Když tu vystoupí ateista, tak vám řekne: Přírodu nepřeperete. A co si myslí společnost? Víte, na konci minulého režimu běhalo hodně vtipů. A většinou ty vtipy odrážely, co si myslí společnost. Na jedné vesnici pan doktor sedí a říká: Sestro, máme tu manžele Novákovy, zavolejte je dál! A vyplňuje jejich formulář. Přijdou Novákovi a říkají: Pane doktore, my bysme chtěli dítě! Děláme všechno, co dělat máme - jíme zdravě, nepijeme, máme styk několikrát denně a furt nemáme dítě. Pan doktor vyplňuje, vyplňuje, je mu 70 a je to starý praktik.
Pan kolega Válek je nepřítomen, takže ho dám na konec debaty.
Protože to je vždycky v tomhle případě osobní. A mně to připadá, že jestli jsem tedy křesťan, tak si nemohu myslet, že nemá stejnou hodnotu. Že má stejnou hodnotu. Takže to je to, co mi připadá na tom důležité. Takže to je to, co já pokládám za křesťanskou odpověď. A myslím si, že tam je ještě jedna taková věc, která mě napadá, kterou bych zmínil. A pro mě je tohle křesťanský postoj. Já jsem to jenom zkusil, jako co to je křesťanský postoj.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tehdy se schválilo registrované partnerství. Ty debaty, které kolem toho probíhaly, byly velmi podobné jako dnes a všichni, kdo to prosazovali, včetně všech těch aktivistů, ujišťovali: V žádném případě se nechceme bavit o adopcích, v žádném případě se nechceme stavět na roveň manželství. My chceme mít pouze uzákoněné své vzájemné vztahy. My chceme tento respekt společnosti a chceme, abychom měli navzájem nějakým způsobem upravená práva. Není mezi gayi a lesbičkami zájem o uzavírání těchto sňatků. Těchto registrovaných partnerství. A to zrovna my tu sňatkovost máme poměrně nízkou a dobře víme, že téměř polovina dětí vyrůstá v rodinách, které nejsou sezdané.
Pan kolega Aleš Juchelka. Mám to brát jako procedurální návrh? Ne, jako připomínku.
Na co si to tady prosím pěkně všichni hrajeme? Víme, že ani jeden z těch návrhů nemá většinu v této Sněmovně. A teď si tady jenom tak jako hrajeme na nějakou kulturní válku. Mně to připadá směšné, absurdní v situaci, v jaké jsme celospolečensky. Ale samozřejmě jestli si část vládní koalice spolu s klubem Pirátů myslí, že je nejvhodnější čas si tady odehrát kulturní válku, pro mě za mě ať si ji odehrává.
Paní kolegyně Válková s faktickou poznámkou.
Je to diskuse, mají to resorty, již se také některé resorty ozývají. A to si myslím, že je ta správná cesta. Když jsme to dneska otevřeli tady, budiž, ale je třeba, abychom slyšeli všechny strany. A myslím si, že pak by mohly některé zbytečně emocionálně vyhrocené diskuse a napadání, kdo kdy měl co zařadit, odpadnout. Takže děkuji za možnost aspoň v rámci faktické poznámky se pokusit o uklidnění situace.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
A nyní vystoupí pan poslanec Milan Pour a připraví se pan poslanec Vlastimil Válek.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, rozhodl jsem se také zareagovat a zaujmout stanovisko k oběma tiskům ve sloučené rozpravě. Já jsem od té doby zůstal konzistentní ve svém postoji k navrhované novele zákona, i když tlak aktivistů z řad LGBT byl mnohdy značný. Jsem pro zachování současného dualistického modelu právního uznání svazku stejného pohlaví. Myslím si, že je to v současné době maximum možného. Mnozí lidé, kteří mi posílají maily, mají také obavu, že pokud Sněmovna by schválila tuto novelu, tak dá možná signál pro přípravu další právní úpravy, která může v dalších letech nastat, a tím může být například uzákonění třetího pohlaví, kdy například osoba se necítí být ani mužem, ani ženou. Tak se stalo i v sousedním Německu, kde dokonce budovali i záchody pro třetí pohlaví. K odpovědi jsem si vypůjčil citaci, ale i další myšlenky Friedricha Augusta von Hayeka, filozofa a ekonoma. Tento nositel Nobelovy ceny za ekonomii za přínos v teorii měnové politiky a hospodářského cyklu uvádí - cituji: "Ekonomickou nadvládu nelze oddělit od nadvlády nad životem lidí, neboť při kontrole zdrojů nelze kontrolovat i cíle. Co bylo dříve získáno válkou, v současné době lze dosáhnout například šířením falešných hodnot. V tomto ohledu se jako nejvhodnější terč jeví instituce rodiny. Rodina je totiž základní pilíř sociálního společenství." Rodinu považuji, jak doufám, i mnoho dalších poslanců a občanů, jako základ státu a národa. Je mi jasné, že rodina v průběhu staletí procházela vývojem. V 21. století čekají rodinu určité výzvy a samozřejmě jiné výzvy, než tomu bylo v minulosti. V současném období multikulturalismu je nutné se však přičinit o zachování funkční tradiční rodiny. Je třeba hájit jejich práva nejen v naší vlasti, ale i v zahraničí. Skrz institut rodiny se kromě jiného uskutečňuje reprodukce společnosti ve dvou rovinách. První je demografická, druhá spočívá v určité hierarchii hodnot. Tato druhá rovina je spojena se socializační funkcí rodiny. Základním prvkem determinujícím stav rodiny je síla tradice udržovaná ve společnosti. Rozvrat společenské tradice má za následek současný pokles reprodukčního potenciálu. Jak uvádějí různé analýzy, existuje přímá závislost mezi četností velkých rodin a mírou podílu tradice na životě společnosti. Význam velké rodiny osvětlený tradičními náboženstvími byl systematicky ničen. Globální charakter procesu sekularizace byl spojen s trendem modernizace porodnosti. Je zřejmé, že v euroatlantické civilizaci probíhá v posledních třech stoletích proces postupného odklonu od nábožensky orientovaného přístupu ke společenskému životu a jeho postupné přeměně na materiálně konzumní. Právě tento zesílený trend zdůrazňující především ekonomické aspekty života vedl k průlomovému otevření se společnosti a její ochotě k širší diskusi, což současně s prolomením rigidních postojů k sociálnímu postavení dříve nerovnoprávných osob. I přes fenomén celosvětové globalizace, kdy obecná míra tolerance většiny společnosti všeobecně stoupá, není mnoho takto ožehavých témat, která by v současnosti společnost názorově rozdělovala, jako právě toto téma. Je zde snaha o to, aby společné osvojení, přiosvojení a pěstounská péče mohly být umožněny i osobám stejného pohlaví. Mohl bych tady však citovat řadu jiných zahraničních studií, které hovoří o opaku. Například americké Ministerstvo práce a zdravotnictví před několika lety publikovalo rozsáhlou studii, která dokazuje zásadní význam biologických otců pro zdravý vývoj dítěte. A mám obavu, že právě to je ta záměrnost, kterou je třeba zdůraznit. Nemluvíme o vdovách, sirotcích a náhodných těhotenstvích. Mluvíme o dospělých osobách, které se promyšleně rozhodnou přivést na svět dítě, které bude stejně promyšleně zbaveno možnosti navázat vztah se svou matkou či otcem nebo je vůbec poznat. Pocity a touhy dospělého, nebo reálné a přirozené pocity dítěte, kterému bylo odepřeno to základní, mít maminku či tatínka? Mám z tohoto zákona takový tísnivý pocit, že může být i využit nebo zneužit k tomu, aby si mohly stejnopohlavní páry kupovat děti, protože když si člověk odpoví na otázku, kde ty děti se budou brát, dojde jen k tomu, že si je prostě musí někde koupit. A budou rovnou úmyslně vyrábět polosirotky, kteří sice budou v péči dvou lidí, ale pro děti to nejsou ani matka, ani otec, na které mají právo už z Úmluvy o právech dítěte. Ale abych to vysvětlil blíže. Jedná se mi o to, že Česká republika z hlediska zákonů je velmi liberální v oblasti asistované reprodukce a anonymního dárcovství.
Já vám děkuji, pane předsedající, za upřesnění. Jsem rád, že to tady takhle zaznělo ještě jednou, máme to teď shrnuté. Já bych se chtěl ještě krátce vyjádřit. Ještě k těm obstrukcím, o kterých se tady vedla diskuse. To je samozřejmě tradiční součást parlamentní kultury a je to legitimní, já to chápu. Předkládaly to strany zprava, zleva. Strany, které se nazývají liberálními, strany, které se nazývají konzervativními. A je to skutečně, jak už tady zaznělo, hodnotová věc. Je to naše práce, abychom se vyjadřovali k těm věcem, máme na to ta tlačítka ve svých lavicích, abychom rozhodli hlasováním. Jak už tady také zaznělo, souhlasím s některými řečníky z opačného tábora, že je více druhů lásky, nicméně ta partnerská je jen jedna, tam prostě biologie nerozlišuje. Je to ochrana těch rodin a já jsem přesvědčený, že si všechny rodiny zaslouží stejnou ochranu od státu. A manželství je samozřejmě konstrukt kulturní. My jsme jediný živočišný druh, pokud vím, který to manželství vymyslel. Jak už tady zaznělo, má různé podoby, historicky mělo různé podoby. A to je také důvod, proč si myslím, že bychom to měli posunout dál - návrh na manželství pro všechny. Myslím si, že to bude stokrát lepší stav, než když to tady takhle lidově řečeno vyhnívá. Odpusťte mi ten termín, ale vyhnívalo to tady tři roky. A prostě veřejnost - a teď se zas tady můžeme mlátit různými průzkumy. Ale dobře, můžou být různé interpretace, ale myslím si, že veřejnost má právo znát náš názor, každého jednoho poslance a poslankyně, co tady sedí. Takže pojďme vyložit karty na stůl a konečně dnes hlasovat, zatím to tak vypadá. Koukám, že ale ještě naskakují přihlášky dalších kolegů, kteří se chtějí vyjádřit. Ale myslím si, že to snad nebude potřeba, takže to teď nenavrhuji a tímto svůj projev ukončím. To si myslím, že bude nejlepší pro nás všechny, ať už zastáváme jakýkoliv názor.
Teď faktická poznámka ještě, pane poslanče, promiňte, Pavel Bělobrádek. Prosím, máte dvě minuty.
Děkuji, pane předsedající. Je to terminologická záležitost, ale myslím si, že poměrně podstatná. Nicméně myslím, že by to tady mělo zaznít. Nebude to manželství pro všechny! Nebude to manželství pro všechny a neříkejme tomu tak! Protože už nyní jsou v občanském zákoníku vyloučeni lidé, dokonce i heterosexuálové, kteří nejsou biologicky příbuzní, se nemohou brát. Je to otázka právní. A stejně tak pokud říkáte, že všechny ty vztahy, které jsou, by měly mít právo na to, aby uzavíraly manželství, tak proč v tom návrhu nejsou polyamorní vztahy? Existují tady rodiny, pokud jim tak budeme říkat, kde je více lidí. Více žen, více mužů, žijí spolu, mají děti spolu, mají spolu vztahy, i intimní - tak proč ne oni?
Nyní vystoupí pan poslanec Tomáš Martínek a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
Ať již budete hlasovat jakkoliv, ráda bych se s vámi podělila o svůj příběh a vysvětlila, proč je toto hlasování pro mě a moji rodinu velmi důležité. Všechny tři země jsem si vybrala z jednoho důvodu: Na rozdíl od České republiky tam jako lesba můžu žít plnohodnotný život. Stěhujeme se, protože jsme v České republice občany druhé kategorie. Máme partnery a partnerky a v mnoha případech i děti, ale stát nás neuznává a nenabízí stejnou právní ochranu jako heterosexuálním párům. Registrované partnerství nám dokonce znemožňuje stát se společnými rodiči, což je protiústavní. Přitom se naše vztahy od těch heterosexuálních moc neliší.
Tuhle zkratku taky nemám ráda. Ale ty materiály jsem si prostudovala. Pozvala jsem si i toho lékaře a mluvila jsem s ním. Kapitola pátá se jmenuje Bariéry v rodinném životě. A tady opravdu existuje diskriminace těchto lidí, protože některá jejich práva, a nejenom v souvislosti s mezinárodními standardy, které jsou poměrně vysoké, zejména ty evropské, a s našimi závazky, ale i s tím, co po nás požaduje česká legislativa, nejsou v souladu. Je jich celá řada. Odpůrce. Proto jsme ten návrh nakonec nepředložili. Říkám, je to v meziresortním připomínkovém řízení. Gestorem je Ministerstvo spravedlnosti, paní ministryně, a popis opatření je: "Na základě změny občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů bude umožněno také párům stejného pohlaví vstupovat do manželství tak, jak dnes existuje, to je se všemi právy a povinnostmi. Opravdu ty analýzy mám. Každý máme právo na vývoj názorů, takže si myslím, že...